A já tedy budu opakovat hlasování. Požádám vás o opětovné přihlášení a případné sdělení, zda někomu nefunguje hlasovací zařízení. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh tohoto usnesení? Tento návrh usnesení byl zamítnut. Ministryně obrany Jana Černochová odpověděla i na interpelaci poslance Martina Kolovratníka ve věci Ukvapených závěrů raketového zásahu na území Polské republiky. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno dne 9. a 23. února a 20. dubna 2023 do přítomnosti ministryně obrany. Pokračujeme tedy v rozpravě.
Děkuji. Ministryně Černochová je podle mě ukvapená i nadále, nevím, kde je na cestách dnes, proto, pane předsedající, prosím o přerušení této interpelace do příštího termínu, až bude paní ministryně přítomna.
Dobře, já tedy přerušuji tuto interpelaci do přítomnosti paní ministryně Jany Černochové. Chybějící bezpečnostní prověrky náměstků člena vlády na Ministerstvu zdravotnictví na stupeň "důvěrné". Nyní budeme tedy pokračovat v rozpravě a jenom avizuji, že v 11 hodin budu nucen tuto interpelaci přerušit.
Mně je tak smutno z toho, protože poprvé, když jsem se dostala na řadu, tak jsem měla dvě minuty, dneska je tomu taky tak. Dneska to mohl být zrovna takový výroční den, kdy je tomu sedm měsíců.
Takže teď je to opravdu velmi významně pokrytecké říkat, že jste ty věci věděli.
Pan ministr Stanjura s faktickou poznámkou, následuje pan premiér Fiala.
Pan poslanec Brabec se bohužel mýlí. Ani ty zásobníky nepatří nikomu, například společnosti ČEZ, ve které má nadpoloviční majetkovou účast ČEZ. Není to pravda. Ale byl to váš politický spojenec Miloš Zeman. Ten prodával RWE, to znamená jak zásobníky, tak plynovody. Nebo on - jeho vláda. My jsme to zdědili. Snažíme se v tom něco dělat a to je fakt, že jsme to zdědili. Můžeme to, jak chceme komentovat, ale to je fakt. Myslím si, že kdo někdy jednal nebo měl informace z toho, jak probíhají valné hromady... Chápu dodavatele, že inflační doložku nechce, ale vy jste způsobili, že ze smlouvy, kde inflační doložka byla, zmizela, a to nešlo bez souhlasu české strany. Tak se mi k tomu někdo vyjádřete! Jak jste to mohli připustit?
Prosím, máte slovo.
Myslím, že samozřejmě můžeme jít do minulosti a co kdo říkal, jak tady zmiňoval pan poslanec Brabec, ale naše vláda, když jsme vstoupili nebo převzali tu odpovědnost, tak jsme hned začali dělat kroky, abychom energetickou bezpečnost posílili. To je další konkrétní krok a tam jsme z opozice velmi důsledně trvali na tom, aby z toho tendru byly vyloučeny ruské a čínské firmy, to si určitě pamatujete. Bavili jsme se o tom, mluvili jsme o tom veřejně a byl to náš tlak, aby tam ruské a čínské firmy nebyly. My jsme skutečně v situaci, kdy stát má malou kontrolu, teď nemyslím jenom vlastnickou, nad energetickou infrastrukturou.
Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane premiére, pane ministře, dámy a pánové, já bych doporučil v reakci na vystoupení pana premiéra, pana ministra se podívat, který bod projednáváme. Máme květen 2023, sedmnáctým měsícem je tady nějaká vláda a vy z toho děláte interpelace na Babiše, na Havlíčka, na Zemana svými odpověďmi. Takže vraťme se k té podstatě, protože jinak trošku znevažujete ten institut.
To řekl pan ministr financí správně, kdo to zde zavedl, ale tak si to pojďme dohrát opět celé. Co se týká plynu a rafinerií, nepletu-li se, byla to skutečně ČSSD, ale bylo to mimo jiné i v době oposmlouvy, to znamená, opět u toho stála ODS. V té době hnutí ANO vůbec nebylo. A pak nezapomínejme ještě na další věc. Tak se podívejme, kdo tady vládl mezi lety 2006 až 2010, a podívejme se, kdo byl jedním z aktérů solárního tunelu za 600 miliard korun. Ještě jednou si to zopakujme, nehledě na to, kdo to nakonec bude dodávat.
Prosím.
Vážená paní předsedkyně, vážený pane premiére, kolegyně, kolegové, já bych si také dovolila zareagovat na slova pana premiéra, který tady řekl: Argumenty docházejí, pojďme se bavit věcně. Ministr vnitra s nikým nekomunikuje, stejně nekomunikuje celá tato vláda.
Já určitě budu pokračovat dál, ale nevím, kdy se k této interpelaci zase dostanu, tak vím, že to by směřovalo i na pana ministra Válka. Budu pokračovat příště a budu ráda, že dostanu kladnou odpověď.
A já vám děkuji za vaši vstřícnost, paní poslankyně. Dále připomínám, že odpoledne se budeme věnovat bodu 137, ústní interpelace. Eviduji zde jednu přihlášku k programu schůze, je přihlášen pan poslanec Radek Vondráček.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jsou znehodnoceny revolucí, krizí, reformou nebo válkou, takže kdo šetřil na stáří, vyhazoval peníze oknem. Protože jsem vždy věděl, co přijde, přihlížím dnes k tomu, jak mi vláda znehodnocuje úspory se stoickým klidem. Kontinuální úpadek politiky musel nutně způsobit, že se nakonec k moci dostane parta neumětelů, nějací Piráti, co vyrabují státní kasu, pošlou ekonomiku ke dnu, nadělají dluhy a zatáhnou zemi do války. Stává se to opakovaně, cyklicky a nic nenasvědčovalo tomu, že by tomu nyní mohlo být jinak. Tristní ale musí být dnešní situace pro voliče politiků, ze kterých se vyklubali lháři, kteří jak známo také kradou. Znehodnocování našich úspor, shromážděných díky osobní odpovědnosti, se děje ve jménu kolektivní odpovědnosti. Žili jsme si prostě nad poměry, a výsledkem je inflace. Pokud jde o mejdan, matně si vzpomínám, že ho kdysi politici široké veřejnosti slibovali. Nikdy jsme se ho ale nedočkali, a tak není jasné, jak může skončit. Po generacích, které tuto zemi vybudovaly, přišly generace, které ji vybydlely. Dělo se tak v režimu zmíněného mejdanu, který byl ovšem mejdanem pro hrstku vyvolených. Tento komentář je tak trošku namířený proti nám politikům, všem. To není jenom koalice, opozice. Tak se ptám, proč tedy takovéhle věci nejsou odvysílány v Českém rozhlasu? Je to náhoda, možná nějaká technická chyba? Ten článek byl smazán, teď se na něj nedostanete, stejně tak bylo smazáno přes 500 komentářů v této věci. A já si říkám taky, je to náhoda? Je nejvyšší čas.
Já vám děkuji, pane poslanče, i za dodržení času. Žádnou další přihlášku ke změně programu nevidím. Z toho důvodu bych dal hlasovat pouze o tomto návrhu a poté bychom postupovali podle již schváleného programu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?
Prosím, máte slovo.
Tak jaká jsou fakta? Ta vy nemáte rádi, vy máte rádi právě to nálepkování a používáte ho tady celou dobu. Ale jaká jsou fakta? Jak jsme převzali energetickou bezpečnost České republiky po působení pana Havlíčka, vlády Andreje Babiše? Žádný tendr nebyl vypsán na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Zanedbaná dopravní infrastruktura, nic se neposunulo dopředu, nedostatek peněz na dopravní infrastrukturu přes obrovské roky konjunktury - to jsou konkrétní dohledatelná fakta a výsledky vašeho působení. A s tím plynem, prosím pěkně, opravdu se nezesměšňujte. Podstatné je, od koho a jak se ten plyn kupuje, a pak je další nějaký technický proces, který má nějaké důvody, ale to, že kupujeme plyn od zemí, které prokazatelně nejsou Ruskem, to je prostě fakt. A takhle se na to taky všichni, kteří tomu opravdu rozumějí, dívají a musí se dívat.
Prosím, vaše dvě minuty.
Tak další fakta. Myslím, že důležitý parametr je vždy v každém roce schodek veřejných financí vůči HDP. Zpátky do základních škol na první stupeň!
Pane premiére, hrozně se do toho zamotáváte. Když jsme po vaší slavné vládě v roce 2014 - já u toho nebyl - přebírali dopravní stavby, bylo rozestavěno 800 metrů dálnic, dobře slyšíte, 800 metrů dálnic. Tvrdit, že jsme neudělali nic pro jádro, je vrchol drzosti, nezlobte se na mě, protože jádro jsme připravili po stránce investiční, po stránce smluvní, jádro jsme připravili i po stránce změny zákona. Jádro jsme připravili tak, že jste udělali jednu jedinou věc, a to je to, že jste dali tendr, ten jsme už nestihli udělat. Všechno komplet se tři roky předtím připravovalo, všechno komplet. Nákup plynu - podívejte se, kdo zde kupoval plyn, jaké společnosti. Ale to, že do Německa doběhl plyn ruský, je věc druhá, kterou neovlivníte ani vy, ani my.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně.
Prosím, máte slovo.
No, ještě jeden dotaz, tedy v rámci té diskuse na pana premiéra Fialu, který tady hovořil o tom, v jakém stavu z hlediska energetické bezpečnosti to převzali.
Já vám, kolegyně a kolegové, děkuji. My jsme odhlasovali změnu zpravodaje pro prvé čtení na poslance Michala Rataje, ale nyní budeme tento tisk přikazovat zahraničnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh změny zpravodaje pro prvé čtení? Nikoho nevidím. V tom případě končím obecnou rozpravu. Není tomu tak. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby garančním výborem pro projednání tohoto návrhu se stal zahraniční výbor? Je to hlasování s pořadovým číslem 95, přihlášeno je 145 poslankyň a poslanců, pro návrh 116, proti nikdo. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Prosím, ujměte se slova.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh zákona o preventivní restrukturalizaci, a to v reakci na přijatou unijní směrnici o restrukturalizaci a insolvenci. Především se jedná o novelizaci insolvenčního zákona, zákona o insolvenčních správcích, zákona o soudních poplatcích, notářského řádu, zákona o soudech a soudcích nebo zákona o dani z přidané hodnoty. Účelem zákona o preventivní restrukturalizaci je zpřístupnit obchodním korporacím efektivní nástroj, pomocí kterého lze řešit přechodné finanční potíže a odvracet riziko hrozícího úpadku. Účelem doprovodné novely je toliko přizpůsobit vybrané právní předpisy z oblasti civilního práva procesního a daňového práva institutu preventivní restrukturalizace. Zejména se jedná o minimalistické funkční propojení restrukturalizačního a insolvenčního řízení, zajištění řádného fungování profese restrukturalizačních správců, způsobu určování zákonného soudce v restrukturalizačních věcech nebo specifické daňové souvislosti restrukturalizačních plánů. Institut preventivní restrukturalizace se nachází na rozhraní závazkového, korporátního a insolvenčního práva. Základem celého procesu je příprava takzvaného restrukturalizačního plánu, který předpokládá přijetí efektivních ozdravných opatření s cílem obnovit normální fungování obchodního závodu podnikatele. Plán sestavuje podnikatel na základě výsledků vyjednávání se svými klíčovými věřiteli, od kterých žádá podporu a poskytnutí různých úlev. O jeho přijetí tito věřitelé, takzvané dotčené strany, následně hlasují. V průběhu vyjednávání a přípravě restrukturalizačního plánu může podnikatel využít časově omezené ochrany před věřiteli - institut moratoria. To ochrání podnikatele před exekucemi, realizací zástavního práva ze strany věřitelů nebo ukončováním dodávek nezbytných surovin. Návrh zákona obsahuje i řadu pojistek proti zneužití a pravidel na ochranu věřitelů. Jde tedy o návrh zákona, který v tomto směru má i významnou odbornou podporu.
Tady pouze konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu, dále byl tisk přikázán hospodářskému výboru.
Děkuji, pane předsedající, za slovo.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.
Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 366 ve znění schválených pozměňovacích návrhů. To je vše, děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče, a otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásili poslanci, v prvém pořadí pan poslanec Exner Martin, kterému dávám slovo.
Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, já jsem chtěl říci, že vnímám tento zákon jako velice důležitý, protože jde o životy našich lidí. Každý zná ten rozdíl, když se vjede do Německa nebo do Rakouska, jak všichni Češi hnedka zklidní. Myslím si, že je to krok správným směrem´, a velice ho vítám. Přesto jsem si ale dovolil připravit čtyři pozměňovací návrhy. Další, co zde zaznělo od pana ministra, že zavádíme i spodní hranice rozpětí pokut.
Děkuji, pane poslanče. Další v pořadí vystoupí paní poslankyně Ožanová a připraví se pan poslanec Tesařík.
Děkuji, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, nyní již nebudu tak stručná jako u předchozích dvou tisků. Mám čtyři pozměňovací návrhy. Nejprve bych uvedla dva z nich a možná pro vás ty nejkontroverznější.
Prosím kolegy, aby se ztišili tak, aby paní poslankyně mohla v klidu přednést svůj projev.
... kdy řidiči jsou povinni chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožovali život, zdraví, majetek svůj ani jiných osob. Vzájemná ohleduplnost - to je to, co se používá při předjíždění cyklistů, při předjíždění cyklistů, pokud předjíždějí chodce, a podobně. Já už jsem v minulém období říkala - a promiňte mi trošku expresivní výrazy - pokud je někdo hlupák, je jedno, co řídí, protože známe mnoho řidičů jak motorových, tak nemotorových vozidel, kteří jsou zcela bezohlední. Nejenom řidiči motorových vozidel jsou bezohlední, vážené dámy a pánové, také řidiči jízdních kol či koloběžek. Jiný účastník silničního provozu než chodec nesmí chodník užívat, přesto je zcela standardní, že jsou chodci sráženi jako kuželky jízdními koly či koloběžkami. Na tuto problematiku se nereflektuje a v současné době se nadmíru dává přednost jednomu druhu účastníků silničního provozu, a to jsou cyklisté. Nejdříve začnu tím kompromisnějším. Nikdo se neměl k předložení tohoto pozměňovacího návrhu, až se obrátili jeho zpracovatelé na mě. Drtivá většina účelových komunikací má přitom charakter polních a lesních cest. Tato skutečnost přináší podstatné zpomalení lesní dopravy, a to přinejmenším na polovinu. Další argumenty byly například, že existují výhybny.
Proces preventivní restrukturalizace je pro společnost dobrovolný. V prvním stupni, stejně jako insolvenční řízení, je vedeno před krajským soudem. Proces je postaven hlavně na konsenzu dotčených stran a může být kdykoliv ukončen. Takovým opatřením může být v podstatě cokoliv, co by pomohlo přispět k odvrácení finančních potíží společnosti a jejího faktického úpadku. Zlepšuje jeho pozici ve vyjednávání a dává větší možnost vyhnout se úpadku společnosti, přičemž nemá vliv na neuhrazené pohledávky. Tento navržený proces je v souladu s politickým programem SPD, tedy vyšší ochranou dlužníků bez omezení práv věřitele, proto tento návrh jednoznačně podpoříme.
V současné době se ocitáme ve sloučené obecné rozpravě pro oba tisky, následně se to rozdělí a budou podrobné rozpravy k jednotlivým tiskům.
Děkuji, pane předsedající. A pokud vím, kolega Staněk podal komplexní pozměňovací návrh, který tuto problematiku řeší. Takže toto je jenom k našemu stanovisku k tomu zákonu o preventivní restrukturalizaci.
Já se omlouvám, pane poslanče, ale míra hluku je opět vysoká.
Výstupy analýzy právního řádu byly zaslány k připomínkám všem ministerstvům a dalším správním úřadům a byly rovněž konzultovány s akademickou právní obcí. Přijetím návrhu zákona dojde k pročištění a zpřehlednění právního řádu České republiky, kdy se v něm budou do budoucna zobrazovat pouze ty právní předpisy, které jsou pro adresáty práva skutečně relevantní. Všichni víme, že má dojít i k digitalizaci legislativních procesů, a zároveň tedy v eSbírce a dalších prvcích eLegislativy se samozřejmě už tyto právní předpisy nebudou objevovat, kde tím samozřejmě můžeme generovat i finanční úspory. Po další analýze bylo tedy ještě objeveno dalších zhruba 5 800, které byly rovněž ke zrušení navrženy. Uváděl jsem tady už minule některé příklady. Jsou to věci, které samozřejmě nemají v současném právním řádu co dělat - celibát učitelek a podobně. Jeho zrušení z roku 1919 a řadu dalších humorných příkladů bychom tam jistě našli my všichni, kdo jsme se danými podklady podrobně probírali. Upozorňuji na to, že se jedná o více než 560 stran textu. Na Ministerstvu vnitra byly objeveny některé legislativně technické nedostatky.
Děkuji, pane ministře. Já vám přeju krásné poledne, kolegové, kolegyně. Konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás krátce seznámil s tím, jak projednal ústavně-právní výbor tento tisk.
Děkuji. Adjektivem obsoletní se označuje právní norma, která je sice stále formálně platná, neboť nebyla předepsaným způsobem zrušena, avšak je již nepoužívaná, tedy nepůsobí právní účinky. Prakticky má tedy stejné účinky, jako kdyby byla zrušena, neboť obsoletní právní norma již nemůže nikoho zavazovat, nemůže zakládat, měnit ani rušit individuální práva a povinnosti. Z hlediska reálné praxe je existence těchto předpisů zcela nadbytečná, nicméně jedním z hlavních problémů je právě skutečnost, že nelze často přesně říci, které právní předpisy jsou stále platné a které nikoliv. Pro občany, ale i pro orgány veřejné moci pak může být v některých případech velmi složité se v právních předpisech orientovat a identifikovat, kterým z právních předpisů je třeba se řídit. Návrh zákona byl vypracován na základě usnesení ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 10. října 2018 pod číslem 84, ve které mimo jiné ústavně-právní výbor žádá vládu České republiky, aby řešila problémy vyplývající z existence obsoletních právních předpisů a navrhla možnosti jeho řešení. Tento sněmovní tisk, tedy číslo 608, byl v minulém volebním období schválen v prvním čtení, nicméně jeho projednávání bylo ukončeno s koncem volebního období. Na základě analýzy tak bylo identifikováno několik tisíc právních předpisů, které jsou obsoletní a měly by být zrušeny. Je tedy navrženo, aby tyto právní předpisy byly zrušeny předkládaným návrhem zákona. Je třeba konstatovat, že právní vztahy založené na základě právních předpisů, které jsou obsaženy v návrhu zákona, zůstanou po zrušení těchto právních předpisů nedotčeny.
Z tohoto pohledu můžeme svobodně zvolit začátek účinnosti tohoto zákona. Věřím, že díky této delší legisvakanci bude náběh nyní přijímané legislativy vlastně co možná nejhladší, a jsem rád, že máme pro jednou možnost postupovat i tímto důkladným způsobem bez velkého spěchu. Já tedy avizuji, že v podrobné rozpravě se pak přihlásím k pozměňovacímu návrhu, který datum účinnosti posouvá.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.
Děkuji. Ústavně-právní výbor je výborem garančním. Dovolím si přečíst toto usnesení: Chtěla bych jenom konstatovat, že žádné pozměňovací návrhy ústavně-právní výbor nepřijal, a proto se nebudu k tomu dále vyjadřovat.